Tak. A do obecné rozpravy paní poslankyně Mračková ještě. Tak prosím, vaše dvě minutky.
Ty možnosti jsou. Prostě pokud volič tu informaci má a zvolí kohokoliv do uvolněné funkce, do dvou uvolněných funkcí, tak asi ví, co dělá. Já jsem si ve své situaci svého času uvědomil, že to prostě nemůžu dávat, že to nejde. A už bylo nepraktické, abych se vzdal této funkce. Prostě jsem to nějakým způsobem dopracoval, dojel. A volič je suverén, volič si myslím, že tomu rozumí. Já si myslím, že Jiří Čunek si víc peněz jak Zeman zaslouží.
Další faktickou poznámku, pan poslanec Ferjenčík, zatím poslední faktická.
Já jsem chtěl ještě reagovat na ten argument ohledně toho, že voliči si někoho tedy zvolili, a tak my to máme respektovat. Ale my když tady utváříme zákony, tak se snažíme dohlédnout ty jejich důsledky. A samozřejmě pro okresní město může být výhodné, když je jejich starosta poslanec. Stejně tak jako je pro ně výhodné, když je jejich starosta v krajském zastupitelstvu, aby tam lobboval za ty dotace a dopravní stavby v tom jejich regionu v rámci toho kraje. Ale to ještě neznamená, že je to výhodné pro ten systém jako celek. Proto my jsme navrhli nějaké řešení, kde se snižuje motivace ty funkce kumulovat. A myslíme, že by to české politice výrazně prospělo.
A připraví se na faktickou pan poslanec Ivan Adamec a také pan poslanec Bartošek. Tak prosím.
Děkuji za slovo. Já Mikuláši Ferjenčíkovi rozumím. Ale pořád si myslím, že ten institut tady prostě existuje, funguje. Mají stejné kompetence, mají stejnou odpovědnost, mají stejné možnosti. Jenom prostě za to berou symbolickou nebo žádnou odměnu. Ta možnost prostě tady je. A já znovu opakuji, já jsem prostě v té situaci byl. Ale on si prostě myslel něco jiného a voličům to jasně sdělil. A ať je za to honorovaný. A znovu opakuji, ta možnost prostě tady je. Ale chápu i ten argument, že je to asi v mnoha případech velmi těžce pochopitelné. A myslím si, že bychom také měli rozlišovat, jakou funkci člověk zastává. Protože senátor je volený za určitý obvod a jeho povinností je, aby dělal všechno pro to, aby ten jeho obvod prospíval. Koneckonců my poslanci také. Takže já bych úplně nezavrhoval to, že poslanec nebo senátor se hlásí ke svému volebnímu obvodu a že se snaží tomu volebnímu obvodu pomoci. Já to prostě budu vždy tak dělat.
Tady bych chtěl ocenit i to, že je to pouhých 14 měsíců, kdy se nám tato adaptační norma dostává na půdu Poslanecké sněmovny. Chtěl bych také připomenout to, že se skutečně jedná pouze o věcnou příslušnost toho nově zřizovaného úřadu pouze na trestné činy poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Unie. Není to nijak dále rozšiřováno. Chtěl bych také ocenit to, že dle všeho předkládaná norma nemá ambici zasahovat do jiných věcí než těch čistě adaptačních, implementačních, což je v pořádku.
Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Je také zřejmé, že úřad bude plnit úlohy především příslušnými vnitrostátními soudy včetně řízení o mimořádných opravných prostředcích, přičemž je stanoven systém sdílení pravomocí mezi úřadem a vnitrostátními orgány. Vnitrostátní právo se potom v takovémhle případě použije pouze v rozsahu, ve kterém není daná věc upravena příslušným nařízením Rady EU, avšak v případech, že se případ řídí vnitrostátním právem i citovaným nařízením práva Evropské rady, má nařízení přednost, čili se předřazuje zase před právo národního státu.
Dámy a pánové, dobrý den. Ale aby tady něco nezůstalo ve vzduchu, tak musím na některé věci reagovat. Ekonomický aspekt. Ani já, ani nikdo z předkladatelů tady neargumentoval ekonomickým aspektem, že by se nastartoval ekonomický růst. Neustále od začátku mluvíme o svobodě rozhodnutí, o svobodě volby - kdybyste mě, pane kolego, poslouchal, prostřednictvím pana předsedajícího. Tak navrhněte 300 metrů, 400 metrů. Tam také pracují lidé. Posilovny. A kdo to určí? Tak přestaňte chodit o víkendech, o nedělích, o svátcích do restaurací. Určitě tam jako poslanci chodíte rádi. Říkám, zdánlivě proti sobě, protože já s tím nesouhlasím, ale já tímhle argumentem tady nikdy nemávám. Pokud jde o kolegu Luzara - vykostit. To je jednoduchý argument, proč ne. A tam je to jasně definováno, že tam nakupuje jiný podnikatel za účelem dalšího prodeje. Nevím, jak souvisí nedodržování zákoníku práce s novelou zákona o prodejní době. My nechceme lajnovat, jak mají ti lidé žít. Ano, někdo je s rodinou. A pak máte dneska moderní, žijí tady lidé do 30 let singl. My jenom říkáme, že může.
Děkuju za závěrečné slovo panu zástupci navrhovatelů. Všechny vás nejdřív odhlásím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Během podrobné rozpravy tedy lze předložit návrhy pozměňovací, případně jiné návrhy, a pokud písemný návrh neobsahuje odůvodnění, musí ho odůvodnit poslanec v podrobné rozpravě. Počkám, až se sněmovna uklidní. Máte slovo.
Tento zákon je v českém právním řádu zcela nadbytečný, neboť reálně neřeší žádnou palčivou, společenskou či ekonomickou otázku. Zákon naopak vytváří nerovnost mezi různými skupinami podnikatelů i zaměstnanců, přičemž tato nerovnost nemá žádné racionální jádro. S tím lze souhlasit. Nemá být úlohou zákonodárce takto nesystémově způsobem podle našeho názoru úplně zbytečným zasahovat do osobních životů. Proto se navrhuje tento zbytečný zákon zrušit. Ještě bych chtěla zmínit, že mnohé řetězce, a viděli jsme to o letošních vánočních svátcích, zavírají své provozovny ještě nad rámec stávající právní úpravy. A dále jsem přesvědčena, že rozhodující je chování nás zákazníků.
Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Dopředu avizuji, že nejsem zastupitel ani kraje, ani obce, ničeho, pouze vykonávám poslanecký mandát, ale já prostě v tom návrhu postrádám logiku. Nezlobte se na mě, paní kolegyně. My tady do budoucna budeme řešit to, jestli poslanec, který se nebude zúčastňovat schůzí, bude mít snížený plat. Ale pokud to vykonává plně, proč bychom mu ty peníze měli brát?
Nemáte podmínky pro to, abyste uplatnil svůj názor ve faktické poznámce. Prosím všechny o klid, abyste mohl pokračovat. Čas vám samozřejmě přidám. Prosím, máte slovo.
Asi to není zajímavé, co říkám.
Prosím, máte slovo.
A neuznávám označení, že je něco nevolitelné. Takže neargumentujeme tím vůči veřejnosti. V tom jednom případě jsem se toho vzdal okamžitě. Tu funkci jsem nekumuloval, protože to nebylo možné současně zodpovědně vykonávat. Opravdu je to pokrytecké. Nemusíte to řešit zákonem. A pak ještě pokud chcete řešit tyto věci, tak třeba jako zastupitel jsem se zřekl od začátku toho, že nepobírám žádný příspěvek na dopravu, protože ten příspěvek mám už v rámci toho, že jsem poslanec. Ale mnoho z vás nejste a mlčíte k tomu.
Jenom vás seznámím s pořadím faktických poznámek. Pan poslanec Adamec, paní poslankyně Mračková Vildumetzová, poslanci Birke, Ferjenčík, Michálek, Výborný a Klaus.
Kolegyně, kolegové, já bych se hned úvodem chtěl omluvit paní poslankyni Vildumetzové, že jsem na ni - Mračkové, Vildumetzové, no, já jsem konzervativní politik. Já si myslím, že jako všichni, co tady jsme, kteří máme tu kumulaci funkcí, tak ten problém chápeme, řekl bych tak, že vlastně... Já bych se smířil s tím, kdyby tady prošel návrh zákona, že nemůže být kumulace funkcí. Ono to má něco do sebe. Mluvil tady o tom pan kolega Stanjura. Já mám pocit, že tady mně to připadá, že za každý dobrý skutek budeš tu náležitě potrestaný. Tak já nevím. No, tak za úspěch se platí, já tomu rozumím. Teď už to tak není.
Ano, děkuji.
Děkuji za slovo. Nevím, od čeho mám začít, protože je to všechno prakticky o mně, protože já nejsem jediná předkladatelka toho zákona. Je tam spoustu dalších předkladatelů. Ráda bych se v tuto chvíli ještě vyjádřila k tomu, prostřednictvím pana předsedajícího na pana Stanjuru, ohledně toho, že si tady řeším nějaký svůj problém. Problém je ten, že když jsem neuvolněná hejtmanka, tak třeba nemám nárok na dovolenou. Pokud jste neuvolněný hejtman, nemáte samozřejmě, nepočítá se vám to ani do důchodu. Jsou tam samozřejmě další věci s tím spojené. A co je hlavně důležité, že o neuvolněném hejtmanovi a starostovi, místostarostovi musí rozhodnout zastupitelstvo. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji.
Přesně tak. Já přesně jsem ten starosta, který má dva platy. Má plat poslance jako řadového poslance. V roce 2010 jsem byl poprvé zvolen starostou. Celé čtyři roky jsem říkal, že budu vykonávat dvě funkce za dva platy. Ano, pane kolego, budu to dělat. Za další čtyři roky, pro sociální demokracii nesmírně složité období v rámci komunálních voleb, jsem opět řekl, že budu znovu kandidovat a budu opět brát dva platy. Jediní voliči by mohli rozhodnout o tom, jestli mě zvolí, nebo nezvolí. A zvolili mě. To je všechno.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přišlo nám to jako přijatelný kompromis, který má v této Sněmovně šanci. Dále. Piráti ty uvolněné funkce nekumulují. Nejsou žádní pirátští politici, kteří by měli souběh dvou uvolněných funkcí. Takže tady odmítám to obvinění z pokrytectví.
Já bych je k tomu nenutil. Mně vyhovuje stávající stav a říkám, rozhoduje volič, který o tom ví. Opět, já to nekritizuji, protože to je plně v souladu se zákonem a řekl bych, že to je v souladu s vůlí voličů. Nevidím v tom žádný problém. A jak z toho ven, když jsme říkali, že ta kumulace nebude, a teď ji reálně máme? Byla tady čestná výjimka, paní kolegyně Jermanová byla zvolena a složila mandát a věnuje se práci na hejtmanství. Ne proti kumulaci funkcí. Aby měli aspoň míň peněz, když už si je ti voliči vybrali v obou volbách. Přestavte si, jsou tak dobří, že byli minimálně dvakrát zvoleni a získali tu důvěru voličů dvakrát. Někteří i třikrát, protože někteří jsou i zastupitelé kraje. Proto si myslím, že ten návrh si zaslouží zamítnout. A pokud chceme zabránit kumulaci funkcí, o tom se bavme, tak tomu zabraňme zákonem. Nijak to nezpochybňuji. Na druhé straně je argument, že ve Sněmovně či v Senátu děláte celostátní politiku. Takže máme dobré důvody pro to, aby to bylo. Opět bychom to museli udělat od nového funkčního období, ať už na úrovni krajů, nebo obcí, aby ti lidé, kteří kandidují, věděli, do čeho jdou a jaká jsou pravidla hry, a měli jistotu, že během jejich mandátu se nic nezmění. Abychom naplnili literu zákona, než rozhodne Ústavní soud - pak se k tomu dostanu, jak rozhodl Ústavní soud - tak jsme to podle zákona předložili zastupitelstvu, návrh na odvolání těch radních. Já jsem je prosil, aby neodstupovali. A v zastupitelstvu byl jeden hlas pro odvolání. To znamená, tento pohled sdílela i naše tehdejší opozice. Následně Ústavní soud tento zákon zrušil s argumentem, že mění pravidla hry uprostřed volebního období. Už se jednou sešli, rozhodli, zda ten člověk je uvolněný, nebo není uvolněný. To jsou podle mě pádné důvody pro to, abychom ten zákon neschválili. A pokud se chceme bavit vážně o zamezení kumulací funkcí, my jsme na tu politickou debatu připraveni s tím, že dopředu neříkáme, že budeme pro, nebo proti. Ale co je jisté, že když změníme pravidla hry, že to musí být od nového volebního období. Vzpomeňme si, když se vrátím na půdu Poslanecké sněmovny, když naši předchůdci v roce 2009 rozhodli ústavním zákonem o zkrácení volebního období. Nevím, kolik z vás tady sedělo, já ne. Přesto to Ústavní soud zrušil s tím, že se během volebního období změnila pravidla hry. Někteří z těch poslanců si podali ústavní stížnost, že měli očekávání, že budou mít čtyřleté volební období, a Ústavní soud jim vyhověl, přestože ten zákon prošel ústavní většinou jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. Tak já jsem chtěl do té debaty přinést i tento prvek. A myslím si, že minimum, pokud se chceme zachovat slušně k našim kolegům a kolegyním, je odsunout účinnost zákona po skončení jejich volebních období. Navíc, já se omlouvám, zrovna tady u paní předkladatelky je typický konflikt zájmů. Taky hájí své zájmy. Možná jiné než mí kolegové, že mají jiný pohled, ale taky je ve střetu zájmů, protože na ni osobně se ten zákon bude vztahovat. Ona i všichni ostatní, ať nejsem osobní.
Děkuji. S faktickými poznámkami nyní vystoupí pan poslanec Benešík, paní poslankyně Mračková Vildumetzová a pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.
Přesně takové to je. Všichni, všichni poslanci, kteří mají jinou funkci, mohou tu funkci vykonávat jako neuvolnění, kdy se stanovuje výše odměny. Ta výše odměny může být i nula. Tak to klidně udělejte na nejbližším zasedání zastupitelstva! A nedělejte z nás tady hlupáky! Už jste to mohli udělat před pěti lety. Já když jsem byl zvolen poslancem a byl jsem ve funkci starosty, tak na nejbližším zastupitelstvu jsem navrhl, že chci být neuvolněný, měl jsem úplně stejné kompetence, úplně stejnou odpovědnost s platem nula. Klidně to udělejte! A dělat tady zákony, které jsou absolutně zbytečné, protože se té odměny můžete vzdát a ta odměna zůstane v rozpočtu buď kraje, nebo v rozpočtu obce, ta možnost prostě tady je. Tak to udělejte! Je to velmi jednoduché, velmi primitivní.
Ptám se, zda ještě někdo v podrobné rozpravě chce vystoupit. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Případná závěrečná slova? A otevírám další bod, kde předpokládám bohatou diskuzi. Otevírám bod
To je jeden argument. Projednávání prošlo v hospodářském výboru, který nejdřív, a to tady asi paní zpravodajka řekne, přerušil, potom doporučil schválit.
Děkuji panu poslanci Nacherovi. Hezké dopoledne, vážené paní a pánové.
Hospodářský výbor dne 27. září projednávání tohoto návrhu přerušil. Dále, zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.